Já mu to rád osobně vysvětlím, až zajdeme u nás v Brně na kávu. Co se týče pana Adamce, o tom to není. To není o policii. Já pouze říkám, že když máme problém přijímat nové příslušníky Policie České republiky a nové strážníky s ohledem na fyzickou zdatnost či psychickou odolnost a další náležitosti, tak chceme některé věci, které suplují práci Policie České republiky v naší zemi, po strážnících městských policiích v obcích a městech. A z tohoto pohledu si myslím, že bychom si jejich práce měli vážit, což vnímám, že všichni starostové a primátoři, kteří vystupovali tady, deklarovali, že si té práce váží. Já pouze říkám, že ti, co jsou schopní, si odstupné zaslouží. A ti, co nejsou schopní, u městské policie pracovat nemají. A to je důvod proč sociální demokracie tento návrh podpoří.
Děkuji. Nyní v rozpravě vystoupí... pan poslanec stahuje, paní poslankyně Černochová také stahuje, pan předseda Bartošek už si také nepřeje vystoupit v rozpravě. To byli ti, kteří se přihlásili. Nehlásí se nikdo další. Prosím, máte slovo.
Říkáme, že na místo, když se stane jakákoliv událost, přijedou, řekněme, čtyři složky: policie státní, hasiči, záchranka a městská policie. Stejně tak hasič. Zdravotnickou záchrannou službu vám komentoval pan kolega doktor Mašek. Je v podstatě obdobná a byla základem pro použití tohoto pozměňovacího návrhu, který je společným dílem pana doktora Maška, mě a pana kolegy Honzy Bartoška. Takže bude to politické rozhodnutí a je na každém z vás, kolegyně, jak budete hlasovat.
Ještě než přistoupíme k proceduře, tak dvě omluvy. Prosím pana zpravodaje. Má samozřejmě právo na závěrečné slovo, anebo už můžeme přikročit k jednotlivým pozměňovacím návrhům.
Už za dvanáct dnů tam bylo negativní stanovisko. Takže podle mého soudu je naprosto jednoznačně nutné napřed omezit peníze neziskovým organizacím, které tuto činnost páchají. Není žádná vnější ochrana hranice Schengenu a pořád ji neděláme.
Děkuji panu poslanci Kotenovi. Nyní paní poslankyně Helena Válková, která je řádně přihlášená do rozpravy. Pokud diskutujete jiné téma, než jsou dva pevně zařazené body, tak prosím zásadně v předsálí.
Teď malinký komentář. Tam víte, že došlo ke změně vlády. A potom jsou jiné nestátní neziskové organizace, které vyhodnotili, že působí jinak, takhle bych to řekla diplomaticky. Takže prosím, neházejme všechny neziskovky ani v Řecku do jednoho pytle.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji vám za slovo. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby podpořila úsilí Řecka v obraně a ochraně hranic, a souhlasí s případným vysláním bezpečnostních sborů České republiky k plnění tohoto úkolu.
My potřebujeme dosáhnout toho, aby k městské policii lidé šli. To znamená, každý komunální politik a každý primátor se snaží o to, aby mohl nabízet těm, kteří uvažují o práci v policii, nejlepší podmínky v okamžiku, kdy nastupují, v okamžiku, kdy pracují, ne v okamžiku, kdy odcházejí. To těm lidem vlastně žádnou nabídku nedáváte - až budete končit, dostanete nějaké peníze. Není to nic stabilizačního. To jediné funguje. Žádné odchodné pro ně nemá cenu než v tom okamžiku, kdy nepracují dobře a nejsou hodnoceni dobře. To je jediný rozdíl.
Děkuji. Pan poslanec Staněk, připraví se pan poslanec Mašek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jenom tři poznámky k mým předřečníkům. Já bych chtěl jenom říci, že to není poprvé. Takže to není první případ v případě městské policie. Na druhé straně ale nemohu souhlasit s vámi, že člověk, který odchází z nějaké pozice, neocení, že dostane významný příspěvek, protože s odchodem ze svého zaměstnání se dostává do určité problematické situace. Já vím, že nelze tímto zákonem a tímto pozměňovacím návrhem postihnout všechny případy a problémy, které jsou, ale odchodné městskému strážníkovi nepovažuji opravdu za něco, co si nezaslouží.
Děkuji. Pan poslanec Jiří Mašek je na řadě, připraví se pan poslanec Onderka. Prosím, máte slovo. Nyní je na řadě pan poslanec Onderka, potom vystoupí v tomto pořadí poslanci Koten, Adamec, Stanjura, Beitl s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.
A půjdu na to historicky. Kolegové z Policie České republiky, proč nekontrolujete tahle zaparkovaná auta? My na to nemáme kapacitu, ať to dělají strážníci. Takže já vás prosím, pojďme jim to schválit.
Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Městští strážníci dostávají tímto zákonem některé další pravomoci, aby mohli zasahovat i při jiných zásazích, než dosud dělali. Je to velice záslužná práce. Já si myslím, že už dávno nevnímáme strážníky městské policie jako ty, kteří nám s gustem nasadí botičku, když nějak špatně zaparkujeme, ale musí řešit s tím nárůstem nápadu trestné činnosti i další věci.
Pane předsedající děkuji za slovo. Ty miliony peněz, které se dávají, to nejsou nic jiného než peníze, které odevzdává český daňový poplatník. To znamená, lidé ze zákona jsou nuceni odevzdat peníze. A já vás chci tady z tohoto místa upozornit, že ve Šluknovském výběžku žije 55 tisíc obyvatel, kteří dneska nemají nemocnici, a vy posíláte jejich peníze do nějakého Maroka, do nějakých vznešených cílů, které nemají vůbec žádný efekt. A já vás tady všechny žádám, abyste poslali 68 milionů na Krajský úřad do Ústí nad Labem, aby koupil v Rumburku nemocnici a ty peníze použili pro ty lidi, kteří je dali. Tady to nemá žádný smysl. Vyhazujeme je z okna.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom rád zareagoval na pana ministra Petříčka. Protože teď je daleko aktuálnější záležitost pomoci ostraze vlastních schengenských hranic, a až ty budou ochráněny, tak potom teprve řešit otázku zdrojových zemí. Já bych tady v této situaci právě - a děkuji panu ministrovi, že připomněl západní cestu. Ale fakt je ten, že teď je doba, kdy musíme my jako Evropané myslet na Evropu v první řadě, a pak teprve na Afriku. Protože já jsem pomáhal v rámci své práce pro neziskovou organizaci na různých akcích a vím, že v první řadě, když někdo chce pomáhat, tak musí pomoct sám sobě.
Já bych jenom chtěl upozornit, abychom byli velmi opatrní s těmi poznámkami o daňových poplatnících, a kam jdou peníze. Problém Šluknovského výběžku je velký. My o něm víme, vláda ho řeší.
Máte slovo, pane ministře.
Takže ten program, který byl schválen vládou, směřuje právě k tomu, abychom předešli podobným situacím jinde. To, že nemůžeme nereagovat na to, co se děje, a zajistit ochranu vnějších hranic Evropské unie, je jasné. A v tomto směru bych byl rád, kdybychom nespojovali ty otázky dohromady. Já jsem také přesvědčen, a to zde bohužel v té debatě opakovaně padlo - cestou k řešení situace je jednání s tureckou stranou. My prosazujeme dodržování dohody mezi EU a Tureckem z roku 2016, protože ta zajistila stabilizaci v této oblasti na celé čtyři roky.
Nemohu jinak, než ukončit vaši faktickou poznámku.
Děkuji za slovo. Nicméně rád bych podotkl, nebo upozornil, na jistý komický prvek. Já jsem pro ten zákon nehlasoval z celé řady důvodů, ale tyto položky opravdu tím důvodem nebyly, ty bych nikdy nekritizoval. Nicméně když je dnes přichází kritizovat vládní poslanec, který hlasoval pro rozpočet, a tím i pro tyto položky, tak je to trošku darda. Možná bychom si měli uvědomit, co kdo tady z nás hájí a proti čemu protestuje.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající. Já bych tady v této souvislosti zmínil několik faktů. Něco z toho už zde zaznělo, něco nikoliv. Turecko vstoupilo do Sýrie jako člen NATO, je to velice nebezpečná situace. Myslím si, že Turecko tím svým vydíráním chce pouze další peníze pro to své vojenské angažmá v Sýrii a potřebuje tímto způsobem vydírat Evropskou unii, aby dostalo další peníze. Má to několik rovin. Samozřejmě tím vstupem do Sýrie generuje další uprchlíky, další uprchlickou vlnu, která se tedy zvedá a míří dál do Evropy. To znamená, že ti migranti, kteří se rozhodnou, že budou migrovat směr Německo nebo Švédsko nebo jakékoliv další místo západní Evropy, tak mají vlastně téměř volnou cestu. Co se týká neziskových organizací, tak ty neziskové organizace jsou podporovány i z rozpočtu Evropské unie a z dalších rozpočtů členských států, a právě ty neziskovky nám sem ty migranty z toho afrického kontinentu a z dalších částí vlastně navážejí.
Vážené dámy a pánové, já bych zareagoval na pana poslance Jaroslava Bžocha z hnutí ANO. Takže prosím vás, to už je vrchol, ty vaše amatérské argumenty! Nejste připraven, prostě nevíte, o čem mluvíte. Říkáte, že SPD straší, když říkáme, když vás kritizujeme za to, že hnutí ANO prosazovalo bezvízový styk s Tureckem. Tady vidíte, že naopak nejvíce migrantů v Německu je z Turecka, a je to dlouhodobé číslo, tak pane poslanče, já myslím, že nemusíme tady už o tom více mluvit. Já mám čísla připravena, mám je v hlavě, jsem okamžitě schopen reagovat. Ale víte, když už jsem u mikrofonu, já bych vám dal přece jenom dotaz, když tak rád chodíte na mikrofon a chcete se mnou diskutovat.
Máte slovo. Váš čas.
Pokud se nepletu, tak důvod příchodu turecké menšiny do Německa byl v tom, že se podíleli na poválečné obnově zničeného Německa. Takže já bych prosil, aby ty argumenty aspoň dávaly nějakou logiku, nějaký smysl.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Pan ministr mi to velmi usnadnil tím, co řekl k tomu Turecku, a já se zmíním ještě tedy o jedné věci. A co se týče ještě toho Turecka, jak hnutí ANO prosazovalo.
Takže je určitě na to nejzvanější expert.
Děkuji. Paní poslankyně Černochová - faktická poznámka.
Děkuji.
Tak jsem neodolal, abych se nevyjádřil k té debatě, která tady probíhá. Já bych rád řekl některé věci úplně jednoznačně.
Ale ta nadřazená složka je vždy ta složka daného státu - Řecka, Itálie, Malty a podobně. Prostě jedná se o jakousi rychlou rotu, která v případě, že některý ze států bude vystaven nadměrnému migračnímu toku, který není schopný zvládat, tak tam bude vyslána, aby pomohla. Jaké bude mít pravomoci, to už samozřejmě potom záleží na tom, jak se jednotlivé členské státy dohodnou a jak tyto pravomoci schválí. V současné době je to tak, že prostě Frontex pouze a jenom pomáhá. Ale to je otázka do diskuse. Každopádně my teď stojíme před problémem, jak evropskou hranici zajistit, a to velmi úzce souvisí s financemi. Prostě uvědomme si - a doufám, že teď si to všichni uvědomujeme - že bezpečnost je ta nejvyšší priorita, a že pokud chceme mít prosperitu v Evropě a chceme si tady klidně žít, tak hlavně musíme zachovat Evropu bezpečnou. Já si vzpomínám, a vracím se k tomu, že jsem tady druhé volební období a druhé volební období jsem předsedou výboru pro evropské záležitosti, jak jsme diskutovali s tehdejšími eurokomisaři, kdy jsme my dokončovali naše vlastní aranžmá rozdělování evropských dotací v rámci České republiky, v rámci jednotlivých operačních programů. A ona říkala: tehdy mě nikdo neposlouchal, všichni si hráli své národní zájmy. Každý premiér chtěl přijít domů prostě s kusem masa - já jsem vám zajistil dotace. Ale je to částečně na úkor ochrany našich hranic. A prosím, já mám takový dojem, že zažívám déja vu, že ještě před 14 dny, kdy ten problém nebyl tak ožehavý, kdy jsme si mysleli, že je opět marginální, tak předseda vlády prostě řekl, že opět bude požadovat snížení rozpočtu na bezpečnost právě proto, abychom posílili kohezi. Já si vám dovolím ocitovat: "V době zesílených migračních toků v Evropě a nedávné migrační krize považuje zajištění bezpečnosti za jednu z nejdůležitějších priorit Evropské unie. Proto vítá návrh na navýšení finančních prostředků na ochranu vnější hranice EU a vyzývá předsedu vlády České republiky, aby tento návrh při vyjednáváních o víceletém finančním rámci na období 2021 až 2027 podpořil." Že pokud chceme zajistit bezpečnost, tak si budeme vědomi také toho, že na tu bezpečnost musíme také vynaložit adekvátní finanční prostředky, a budeme podporovat taková opatření a takový rozpočet, který toto zajistí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne ještě jednou, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jen bych měl ještě návrh přidat tam bod, který by zněl tak, že vyzýváme vládu, aby spolupracovala na zajištění důstojných podmínek a základních životních potřeb žadatelů o azyl. Trochu mi tam chybí to, že když už tedy ten člověk je třeba v uprchlickém táboře a čeká na ten úřední proces, tak aby třeba měl deku, pod kterou spí, atd. Ta situace je tam opravdu nedobrá, nedůstojná už více než pět let a trochu se obávám, že tím, že tam pošleme další příslušníky Policie České republiky, tak se úplně nezajistí právě ty základní potřeby těch lidí.
Takže vlastně i tady si většina expertů myslí, že i v této šlamastyce, ve které se teď situace eskaluje, může dojít k diplomatické dohodě a že se Rusové s Tureckem nějak dohodnou. To by se mi líbilo, ale prostě nejsme. A pak je tu jedna věc, která je ale nebezpečná, a o té se, přátelé, také píše, a to je to, že Erdogan si možná spočítá, že si nemůže dovolit teď ustoupit a že tu situaci opravdu vyeskaluje. I to je varianta, která je na stole. Aspoň to bychom si tu měli říci. A to je nebezpečná věc. Není to něco, co je mimo hru. Měli bychom si to uvědomit. Turecko je členem Aliance, naší Aliance, které jsme členem my. Je možná členem nevypočitatelným, takovým, bych řekl, který nás zlobí, řečeno jemně, někdy hodně, ale je členem Aliance. My tady mluvíme dneska o tom, jak nás Turecko štve, jak nás vydírá. To všechno je pravda. A přesto mi dovolte, abych řekl, že strategicky, geopoliticky mít Turecko na své straně, nebo proti sobě - každý vám řekne, to je pro Evropu úplně klíčová věc. Takhle to prostě je. Takhle to prostě vidím já. A není z toho jednoduchá cesta.
Pane poslanče, máte slovo.
Já bych chtěl pochválit Ministerstvo vnitra a pana ministra za bleskovou reakci a za to, že pokračuje v dobré praxi pomoci tam, kde je potřeba, na bilaterální úrovni. Bylo to vyvoláno urgentní situací při tehdejší migrační krizi. A ten výbor pokračuje bohužel dodnes. A právě proto, že už jsem jakýsi pamětník, a právě proto, že mám jakousi zkušenost, a možná trošku nabubřele řeknu i vědomosti o tom, jak jsme ty věci v minulosti řešili, kde jsme udělali chybu a kde jsme naopak postupovali správně, tak bych vám chtěl několik těchto záležitostí sdělit a možná se z nich všichni společně poučíme. Na úvod bych chtěl říci, že moje strana KDU-ČSL se migrační krizi věnovala úplně od počátku. Já nechci nikoho kritizovat, ale bylo to určitě v době, kdy celá řada politických stran tento problém nevnímala nebo ho považovala za marginální. Znovu opakuji, ty věty, které teď budu říkat, jsou pět šest let staré. KDU-ČSL myslí na bezpečnost občanů. Odmítáme povinné kvóty a prosazujeme řešení migrace pokud možno mimo hranice EU. KDU-ČSL opakovaně požaduje navýšení naší pomoci pro uprchlické tábory v regionech bojů, abychom lidem v nich zajistili důstojné podmínky, což je nejefektivnější způsob, jak zabránit, aby se vydávali na pochod do Evropy. KDU-ČSL důsledně rozlišuje mezi ekonomickými migranty a válečnými uprchlíky. Ty první musíme rychle vracet zpět. Těm druhým jsme povinni pomoci, pokud budou o naši pomoc stát, o což zatím drtivá většina z nich nestojí. KDU-ČSL si uvědomuje, že migraci nemůže Česká republika vyřešit sama. Klademe důraz na to, aby Evropská unie lépe bránila své vnější hranice, aby se urychlil proces vracení ekonomických migrantů, aby se bojovalo s pašeráky lidí a zejména aby se Evropská unie podílela na stabilizaci a pomoci v regionech, odkud pocházejí uprchlíci. Zároveň trváme na tom, aby si každá země EU mohla svobodně zvolit svou vlastní migrační politiku. KDU-ČSL odmítá návrhy, aby se imigrace stala univerzální odpovědí na nízkou porodnost. Dlouhodobě upozorňujeme na problém demografického deficitu a na potřebu podporovat pracující rodiče a výchovu dětí. Ten poslední bod reagoval na diskusi, která byla i v České republice, ohledně naší neveselé demografické situace. Naši ministři, když jsme byli ve vládě, toto důsledně dodržovali. Naši poslanci a senátoři toto dodržovali a dodržují a naši europoslanci toto dodržovali a dodržují, byť byli lživě obviňováni, že to není pravda. Jedním z nich bylo zřízení pohraniční a pobřežní stráže. Samozřejmě že jsme vedli dlouhé diskuse o tom, jaké mají mít tito pohraničníci pravomoci. V drtivé většině nemají. V drtivé většině v bezpečnostní politice potřebujeme souhlas všech členských států.
Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec, potom s faktickými poznámkami vystoupí paní poslankyně Gajdůšková a pan poslanec Staněk. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Já si myslím, že už to tady z mé strany padlo. Já musím fakt zareagovat. Nemíchejme jablka a hrušky dohromady. Každý zaměstnanec úřadu prostě má nějaká práva, má pracovní smlouvu. A pokud si myslíte, že pracovní smlouva městského strážníka má být jiná než zaměstnance úřadu, tak já si to prostě nemyslím. Nechme to na těch úřadech, jak si ocení ty strážníky, když půjdou do důchodu nebo když budou odcházet. Je to fakt vůle těch jednotlivých úřadů, jak se rozhodnou.
Není tu dobře slyšet argumentaci, která zaznívá od řečnického pultu. Děkuji vám.
Samozřejmě že nemůžeme srovnávat úředníky a nemůžeme srovnávat městské policisty.